Někde není internet, vypadává to. A samozřejmě že nechat dítě samotné jedno dopoledne, pak odpoledne, to je možné, ale to není možné na osm hodin každý den! Tak si uvědomte, co říkáte!
Já vám děkuji. Nikdo další není přihlášen ani z místa, ani elektronicky. Končím obecnou rozpravu. Paní předkladatelka. Bylo rozhodnuto, v jednání budeme pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci... Nikoho přihlášeného nemám elektronicky ani z místa, končím podrobnou rozpravu. Vidím, že není. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 96. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.
On tady položil velmi správnou otázku, kde je ta jistota. Ale já jsem si jist, že to je velmi špatný předpoklad. Kdybychom chtěli mít alespoň slušnou pravděpodobnost, tak by to znění, které je preferováno, mělo skutečně v takto zásadní věci být posláno do připomínkového řízení, opřipomínkováno všemi ministerstvy, a pak by byla alespoň nějaká slušná pravděpodobnost, že to dopadne dobře. Před mnoha lety podobným způsobem vznikl zákon o exekucích, doteď jsme se z toho nevyhrabali.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Využiji možnosti pro zpravodaje se rychle přihlásit a reagovat a vezmu to odzadu, na pana kolegu Čižinského. Ale ono to proběhlo, to meziresortní připomínkové řízení. A tohle je věc, o které už snad ani není potřeba diskutovat. Tohle všechno je digitální. Nechci používat slova, že my jsme se zamilovali do jednoho systému - mohl bych to vracet, že kolegové z opozice se zamilovali do nějakého jiného. Ale, prosím, buďme v té debatě korektní.
Jedním ze základních předpokladů zefektivnění státní památkové péče je změna jejího organizačního uspořádání s tím, že podle stávajícího zákona je odborná část státní památkové péče, která je zajišťována Národním památkovým ústavem, oddělena od výkonné moci orgánů státní památkové péče. Dále se toto týká rozhodnutí o stavební uzávěře a taktéž opatření o sanaci. Připomínky nemají být na jedné hromadě, ale má být víc vidět na ty, které podávají lidé měřitelně dotčení navrhovanými změnami v územním plánu.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo? Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo.
Děkuji. Byla tady debata evoluce versus revoluce. Statutární města se spíše přiklonila na stranu hospodářského výboru. Možná ještě jenom jednu poznámku k dotčeným orgánům. Takže když vznikne konflikt na úrovni dotčených orgánů, je vyvoláno koordinační jednání. Takže naopak my se snažíme ty týmy nerozdělovat, ale sjednocovat. Ještě možná jenom důležitá poznámka. Možná ještě za důležitou poznámku potřebuji sdělit, že obce dneska jsou účastníkem řízení pouze ve fázi územního řízení. A ještě tady mám poznámku, co se týká přechodných ustanovení. Ano, tady dávám za pravdu. Jak už jsem řekla, obec bude účastníkem řízení vždy. Pak tady paní poslankyně Valachová, a za to jí moc děkuju, připomněla obrovskou účast pana doktora Kadečky. Takže proto on navrhoval i tu čistou státní stavební správu, aby stavební řízení fungovalo tak, jak má. K panu poslanci Čižinskému, co se týká územního plánu, tak jenom pro přesnost. A k panu poslanci Jurečkovi jenom poslední poznámku: meziresortní připomínkové řízení opravdu probíhalo opakovaně. To znamená, ty upravené verze byly v meziresortu dokonce třikrát.
Není tomu tak. Takže my se teď vrátíme do podrobné rozpravy k bodu
Dobré odpoledne.
Pan poslanec Kopřiva, připraví se pan poslanec Sadovský. Pan poslanec Kopřiva tu v tuto chvíli také není, nevadí, pan poslanec Sadovský. Připraví se pan poslanec Richter. Teď pan poslanec Richter, připraví se pan poslanec Kalous.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Já vám děkuji. Mně se tady rozsvítila faktická poznámka, pan poslanec Bžoch, ale možná se mu jenom kolega opřel o hlasovací zařízení. Takže rušíme faktickou. Pan poslanec Adamec, připraví se paní poslankyně Fialová. Svého přednostního práva chce využít pan poslanec Výborný za klub KDU-ČSL, poté paní poslankyně Fialová.
První se týká územních studií a schvalování zastupitelstvy.
Paní poslankyně Fialová, připraví se pan poslanec Bauer. Pan poslanec Holomčík, připraví se pan poslanec Dolínek.
Odůvodnění je součástí textu.
Pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Kott.
Ale to přece není zájem státu, a to ze dvou důvodů. Ano, je třeba je vymáhat a rýsovat přiměřeným způsobem. Nechci rozvádět to, co se děje v okamžiku, kdy vybudujete byrokratickou strukturu, kdo jí ve skutečnosti bude vládnout a jaká rizika tam jsou. Pojďme ho měnit tak, že zachováme blízkost úřadů k lidem. Pojďme ho měnit tak, že bude fungovat na principu moderní a funkční elektronizace. Pojďme ho řešit tak, že nebude vítězit, tak jako jsme bohužel svědky u toho projednávání, pozice síly, ale bude opravdu vítězit snaha věcně řešit problémy v oblasti stavebního řízení. Kolegové pak představí další pozměňovací návrhy. To jsou klíčové důvody. To je reálný výsledek dobrého stavebního zákona. Hrozí to, že dojde znovu na slova premiéra Černomyrdina: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. A to já bych v tomhle případě opravdu nerad, protože jestliže tady opravdu máme příklad, a ty argumenty byly stejné, tady stejně tak tehdejší ministryně pro místní rozvoj volala k odpovědnosti kdekoho, říkala, jak se procesy zrychlí, a stal se opak. Zcela prokazatelně se v tom globálu stal opak. Kde je teď jistota, že to nebude podle úplně stejné šablony? Ale to se v tomhle případě neděje. Děkuji za pozornost a pevně doufám, že i tahle diskuze s věcnými argumenty povede nakonec k tomu, že ministerstvo změní pozici - moc bych si to přál - a přijme práci celé řady poslanců, starostů, lidí, kteří se státní správou mají zkušenost a analyzovali to, co je potřeba udělat pro zlepšení stavebního řízení.
V tom případě zde mám faktickou poznámku pana poslance Čižinského, který přijde na řadu první.
Ministerstvo kultury by mělo finanční prostředky na zajišťovací práce poskytovat ve shodě s průřezovou dohodou ústředních orgánů státní správy a Kanceláře veřejného ochránce práva, která reaguje na obdobný výše citovaný institut ve stavebním zákoně. Vyvlastnění kulturní památky je nejzazším a mimořádným nástrojem památkové ochrany. Konstrukce institutu vyvlastnění umožňuje jeho využití až v případě, že byly orgány památkové péče bezvýsledně podniknuty zákonem předpokládané kroky k ochraně předmětné památky. Zákon o ochraně památkového fondu musí respektovat úpravu nového občanského zákoníku, a proto nesmí nově rozdělovat vlastnictví stavby a pozemku, na které je stavba umístěna. Z toho důvodu bude možné postupem dle ustanovení vyvlastnit i pozemek, který není prohlášen za kulturní památku, pokud bude vyvlastňovaná stavba, která za kulturní památku prohlášena je a která je součástí tohoto pozemku. Tady jsou změny v části páté, které se provádějí z důvodu sjednocení přestupků právnických podnikajících i nepodnikajících fyzických osob. Tyto návrhy jsou vůči sobě variantní. Jde tedy o přístup s minimálními náklady na úpravu území nad rámec základního zajištění bezpečnosti a estetických úprav. Ten se týká opět oblasti památkové péče.
V následujícím období ušetřili na provozu, na výdajích států 3 % hrubého domácího produktu. To by bylo v České republice něco přes 100 miliard na výdajích. A toto všechno dohromady spolu se stavebním řízením může ve finále šetřit čas a šetřit peníze. Za sebe bych chtěl upozornit na dva pozměňovací návrhy, které budou načteny. Druhý následně bude předkládat pan poslanec Polanský za Piráty. Pokud se jedná samozřejmě o veřejné prostředky, jsou to stavby, které staví obec, stát, je to naprosto žádoucí z pohledu třeba nevhodnosti vybraných materiálů a pozdějších reklamací, ale třeba i kontrolování průběhu projektu. Samozřejmě se dále ještě přihlásím ke svým návrhům v podrobné rozpravě a budu pozorně sledovat, kam se dnes bude debata vyvíjet.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové. Nikde se ve světě nestalo, že by vybudování nového úřadu vyřešilo vážné problémy, které ta země má, a Česká republika opravdu v prodlužovaných lhůtách stavebního řízení vážný problém má. A to, že jsme tady na mimořádné schůzi, tak jasně dokladuje, že naopak je to od začátku uplatnění pozice síly a protlačování toho zákona hlava nehlava. Už jsme to jednou zažili. Stejně tak v roce 2017 ministerstvo vedené hnutím ANO protlačovalo změnu zákona a říkalo, jak to všechno bude výborné, jak všechno poběží skvěle. Výsledek? Prodloužilo se stavební řízení v České republice! To jsou fakta. Tak tady jsou zkušenosti bohužel zřejmé. A pokud se stát rozhodne něco takového budovat, tak samozřejmě to bude muset nést na svých bedrech. A bylo to Ministerstvo vnitra, které jasně vyčíslilo, že pokud bude muset stát zajistit takové prostory, tak ho čekají náklady třeba až ve výši 30 miliard korun, s nějakým střízlivým odhadem 24 miliard. Není to tak dávno, co klíčovou argumentací, klíčovým důvodem pro reformu veřejné správy bylo to, že musíme úřady přiblížit víc lidem, a místo centralizace se naopak zaměřit na to, aby se klíčové procesy odehrávaly opravdu co nejblíž k jednotlivým aktérům, co nejblíž k jednotlivým stavebníkům. Proto má-li náš stát fungovat opravdu dobře, musí jít oběma cestami. Přinést kvalitní elektronizaci, to se v Poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem s významnou podporou MMR podařilo a bude to platit i v okamžiku, kdy by nový stavební zákon přijat nebyl.
Budeme pokračovat v přerušené sloučené obecné rozpravě k oběma bodům. Rozprava byla přerušena v okamžiku vystoupení pana poslance Dolínka. Ptám se pana poslance, zda má zájem o pokračování ve svém příspěvku.
" Jak jsem řekl, bylo to s Komorou architektů připraveno. Návrh souvisí též se základním koncepčním východiskem, kterým je přesné vymezení konkrétní odpovědnosti jednotlivých účastníků procesu výstavby. Uvidíme, nakolik to ještě bude pro úřad akceptovatelné nebo ne. Jedná s o to, aby se zjednodušilo povolovací řízení na umístění veřejných toalet a obdobných zařízení v místech, kde je to potřeba. Při diskuzi, kterou jsme vedli, chápu, že se někdo obává, že by mohly být umísťovány i nevhodně. Děkuji za pozornost.
Poprosím paní poslankyni Kovářovou a připraví se pan poslanec Jurečka.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte, abych vás seznámila s několika pozměňovacími návrhy. První pozměňovací návrh se týká úpravy provedení opatření k nápravě, kde navrhujeme, aby se rozšířil okruh situací, za kterých bude možné přistoupit k zajištění provedení nařízeného opatření k nápravě prostřednictvím třetí osoby, tedy nějaké firmy, o případy nutné údržby a úpravy. Druhým bodem tohoto pozměňovacího návrhu je následující. Z toho důvodu také navrhujeme, aby náklady na provedení nařízeného opatření hradil třetí osobě stavební úřad.
Pozměňovací návrh dále řeší drobnou technickou úpravu navrhované novely s vazbou na rozpočtová pravidla, jejichž novelizace je navrhována v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti regionálních rad regionů soudržnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj vyjádřilo k oběma návrhům souhlasné stanovisko.
Děkuji.
Děkuji ještě jednou za slovo.
Dobře, to je návrh, s kterým se případně vyrovnáme. Paní ministryně bude reagovat, prosím.
Ano, klidně souhlasím na 10 dnů.
Opět se s ním vyrovnáme až v příslušný moment. Zahajuji podrobnou rozpravu. Vidím, že se hlásí opět paní ministryně, takže prosím, máte slovo.
Děkuji.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy, aby načetl případné pozměňovací návrhy? Opět se ptám, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Počkám, jestli se dostaví všichni do sálu. Již vidím, že kolegové přicházejí, dáme jim možnost. A jestli již dorazili všichni, kteří chtějí, tak zopakuji, že budeme hlasovat o zkrácení lhůt pro třetí čtení na 10 dní. Konstatuji, že jsme lhůty pro třetí čtení zkrátili na 10 dní. Těmito sněmovními tisky jsme se zabývali dne 3. března 2021 na 87. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vlastně to je sloučení několika komplexních pozměňovacích návrhů, ať už z pera pana Kolovratníka, pana Luzara, pana Dolínka, pana Kalouse nebo pana Fialy. To znamená, se starosty skutečně jednáme o tom, že nám pronajmou jako státní správě tyto prostory. A je potřeba říci, že stavební řízení v dnešní době je přenesená působnost, to znamená, je to výkon státní správy v přenesené působnosti, a již dneska si stát platí za všechny prostory, za úředníky, za archivy, kde dneska stavební úřady působí.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že rozhodně podporuji maminky i děti a uvědomuji si, v jaké jsou tíživé životní situaci. Zkrátka by mě zajímalo, jaké důsledky, jestli si to vláda uvědomuje, bude mít tento zákon a jiné zákony. To neříkám, že jsem proti - ano, já jsem pro, podporujme maminky s dětmi. Ale v prvé řadě vraťme konečně děti do škol. To, co jsem si dneska přečetla z úst pana Plagy, jakým způsobem se vrátí děti do škol, nezlobte se na mě, to je tragédie. A zamázneme to tady dneska zákonem, který je sice výborný a pomůže lidem, a já jsem pro, ale ten důsledek, jaký to bude mít pro náš celý stát, to si vážně neuvědomujete? No - zvýší se daně. Ale řekněte to těm lidem, když dneska odsouhlasíme tenhle zákon, jaký to bude mít důsledek, to B, když říkáte to A. Všichni to stejně zaplatíme! Všichni to stejně zaplatíme! Já si myslím, že nejlepší by bylo vrátit děti do škol a začít normálně žít. A podniky? A to, že jsou v krizi a nikdo jim nepomůže, to nikomu nevadí!
Takže to je první věc. A uvědomme si, že rodiče školy nezavřeli. A znovu opakuji, školy se otevírají, ošetřovné se bude zvyšovat zpětně, důležité je, a v tom já souhlasím s kolegou Juříčkem, najít nějakou rovnováhu. My jsme se o to snažili, a prosím, dejme jasný signál, že na rodiny s dětmi všichni myslíme, jak poslanci, tak zaměstnavatelé, tak firmy, a chceme rovnováhu.
Prosím, máte slovo.
Já bych ještě, vaším prostřednictvím, na kolegu Juříčka v rámci toho, že si vlastně tady neuvědomujeme napříč ty dopady.

A nezlobte se na mě, jestli od 12. dubna budeme pouštět děti v prvním ročníku nebo stupni rotačně, tak nám ti rodiče stejně ve velké míře zůstanou doma.
Prosím.
Já myslím, že to je, dámy a pánové, jasné. Ale samozřejmě že budu teď vděčný terč vás všech, že jsem tady řekl něco. A vy to vůbec nechcete slyšet. Už dva roky nechcete to slyšet. A je to důsledek toho, co jste tady udělali. Ale ty důsledky si ponesete vy.
Tak, já jsem trpělivost sama dneska. Poprosím o dodržování času k faktické poznámce.
A já plně respektuji a rozumím požadavku podnikatelů, protože samozřejmě lidi musí být motivováni, aby se vyplatilo do práce chodit, ale těch 80 % považuji za poměrně přijatelný kompromis.
Je to tedy obdobný přístup, který jsme zaujali minulý rok, a také přidáváme nároky týkající se dětí, které jsou starší 10 let, ale zároveň mají nějaké zdravotní postižení a sníženou soběstačnost a přítomnost rodičů právě z hlediska zajištění kvalitního vzdělávání je nutná. Já osobně bych byla pro zvýšení až do 12 let. Stejně tak podporuji změny, které budeme projednávat v následujících týdnech, týkající se možnosti pobírat ošetřovné také z hlediska osob dalších blízkých. Dámy a pánové, také samozřejmě chci dát jenom příklad, jak vypadá zvýšení ošetřovného v praxi. Pokud se jedná například o svářeče, tak čistá mzda je v tuto chvíli 27 263 korun a zase srovnání toho stávajícího zvýšeného ošetřovného je 20 970 korun a nově 23 970 korun. Domnívám se, že spolu s návratem dětí do škol, který byl dnes představen, a dalšími kroky vlády, jako je zajištění vzdělávání dětí pro Integrovaný záchranný systém, zdravotní sestry a sociální pracovníky, je to vyvážený kompromis. Dámy a pánové, jsem ráda, že jsme se shodli na této novele, a prosím vás za všechny předkladatele všech politických stran, podpořme rychlým hlasováním zvýšení ošetřovného, podpořme rodiny s dětmi.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní předkladatelka víceméně tento návrh představila. Řekla vše, co je obsaženo v tomto návrhu. I ve stanovisku vlády bylo řečeno, že dává k tomuto návrhu zákona souhlas.
Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já tady mám ještě několik čísel, abych podpořila ten návrh, abychom si uvědomili, co dopadlo na rodiny s dětmi. Ten černý sloupec je čistý příjem z práce, ošetřovné je ten pokles. A to kolik? Takže co my schvalujeme?
Slovo má pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Holomčík.
Děkuji za slovo. Stejně tak všechny návrhy jsou odůvodněny v těle textu.